Já nedokážu zabránit tomu, aby prezident republiky někoho pozval nebo aby se někdo pozval k prezidentovi republiky, aby taková schůzka proběhla.
Dále přečtu omluvy. Pan poslanec Martin Jiránek od 15 hodin do 19 hodin z důvodu jednání. Omlouvá se pouze od 15 do 16 hodin z pracovních důvodů.
Včera dokonce proběhly zprávy o snaze změnit příspěvky na bydlení, konkrétně změnit příspěvky na některé zdroje a některé zdroje, tedy zejména uhlí, znevýhodnit.
Nicméně ráda také zdůrazním, že se jedná o oblast, kde jsme na úrovni diskuzí. V současné době stát přispívá na náklady bydlení obecnou dávkou, příspěvkem na bydlení. Přitom jedním z nákladů, na který je přispíváno, jsou i náklady na pevná paliva. Tyto náklady jsou každý rok stanoveny pevnou částkou v nařízení vlády, která se vždy schvaluje v prosinci každého kalendářního roku, diferencovanou podle počtu osob. Pro výše uvedené je nezbytné, aby Ministerstvo životního prostředí provedlo určitou kategorizaci ekologických zdrojů a způsobů vytápění, která by byla použitelná pro dávku. Na pracovní úrovni jsme v této záležitosti v kontaktu.
Proto jsem ani neinterpeloval pana ministra Brabce, protože znám postoj MŽP k těmto otázkám, ale právě mě zajímal váš názor z hlediska sociálních dopadů. Tak jenom pro vysvětlení, proč jsem interpeloval právě vás. Jenom bych chtěl upozornit skutečně, že takovéto úvahy vždycky vedou ke zdražení pro ty sociálně nejslabší.
Děkuji. Paní ministryně chce reagovat?
Že jsme si toho problému vědomi.
Také děkuji. A nyní prosím pana poslance Blahu, který bude interpelovat ve věci řešení důchodové reformy a klesajícího náhradového poměru paní ministryni Maláčovou.
Celý svět řeší stárnutí populace, protože jde o jeden z nejzávažnějších demografických trendů. V Česku je reforma v nedohlednu. V letošním roce se důchody zvedly o 900 korun. Říkat, o jakou sumu se důchod zvedl, je ale zkreslující. Důležitý je celkový náhradový poměr, který ukazuje podíl průměrného důchodu k průměrné mzdě. Od doby vlády levice už jen klesá. Chci se vás proto zeptat, paní ministryně, jaké konkrétní kroky máte v souvislosti s důchodovou reformou v plánu a jak budete řešit drasticky klesající náhradový poměr.
Děkuji. Chci mít opravdu velmi širokou debatu. Proč se tato tisková konference bude konat až příští týden, má jeden jednoduchý důvod. Protože tuším, že z těch 42 oslovených subjektů s lhůtou do 15. ledna stále ještě sedm nenominovalo svého zástupce. Zde myslím, že vládne velká nespravedlnost. Druhé téma, které je obsaženo také v programovém prohlášení vlády, je dřívější odchod do důchodu u fyzicky náročných profesí. Rádi bychom také diskutovali příjmy a dlouhodobou udržitelnost důchodového systému. Musí být ale samozřejmě odborně rozpracovány a předjednány. Jinak více detailů bych opravdu ráda prozrazovala až příští týden.
Ale možná jsem to jen špatně pochopil.
Děkuji.
Ale já panu ministrovi předám tady takovou tabulku, podklad, že to vychází nebo má to oporu v prezentaci Ministerstva školství. A jenom doplním, ono to vede přesně k tomu, co pan ministr naznačil, že vlastně odezva z těch regionů je taková, že je tedy lepší se zase jakoby rozdělit podle všeho. A doplním tu reformu financování regionálního školství. Já vím, že je to velmi těžká věc. A pan ministr je vlastně dědic, to zdědil po svých předchůdcích, tady tuto těžkou, složitou reformu.
Ano, děkuji.
Já také děkuji a prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat ve věci obsahu vzdělávání ve školách opět pana ministra Plagu.
Vážený pane ministře, reforma školství a obsahu, případně formy výuky je často opakovaným tématem, které se řeší za každé vlády. V prosinci byly publikovány závěry České školní inspekce, které poukazují na příliš obsáhlé rámcové vzdělávací programy, dokonce byly označeny za předimenzované. Naopak poté nezbývá prostor pro interaktivní výuku, vlastní aktivitu žáků či další moderní formy výuky. Určitě se, pane ministře, shodneme, že současný model je nevyhovující a je nutné ho změnit. Proto bych se vás ráda zeptala, vážený pane ministře, jaké plánujete kroky v revizi a aktualizaci rámcových vzdělávacích programů a v jakém časovém horizontu a zda bude vaše ministerstvo reagovat na zjištění České školní inspekce. Děkuji za odpověď.
Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, závěry výroční zprávy České školní inspekce jsou jedním ze zásadních podkladů pro probíhající revizi rámcových vzdělávacích programů pro základní a následně střední vzdělávání. Dále je potřeba vytvořit prostor pro procvičování. To znamená, termín neřeknu, spíše se nechám grilovat za to, že to ještě není, ale chci, aby to bylo v pořádku a dobře provedeno.
Děkuji. Také děkuji a prosím pana ministra o odpověď.
Bylo už v pilotním provozu, jezdilo s ním tisíce vozů České pošty a bylo to těsně před nasazením do ostrého provozu. Ten systém stále máte určitě k dispozici. Přirozený přechod. Já jakožto ajťák vždycky vím, jaký je problém vyměňovat jeden systém za druhý.
Chvilku počkám, jestli mě bude pan poslanec poslouchat, abych to nemusel opakovat znova. Zaprvé musíme si uvědomit pár momentů. První moment je - vezmu to odzadu k tomu systému. Ten systém nikdy nebyl v ostrém provozu. Zadruhé, trošku mě překvapuje, že vy tady horujete za to, abychom přímým zadáním zadali rozšíření toho systému, když tady byl požadavek, aby to bylo otevřené výběrové řízení, abychom dali šanci všem technologiím a všem firmám. Takže si řekněme, to, co vy mi dneska říkáte, je nějaká nadstavba nad mikrovlnný mýtný systém, který vznikl v roce 2002, dejme tomu, protože byl vyvinut a pak se tedy dovyvíjel dál. Takže my jsme splnili přesně to, co nám vláda zadala. A já trvám na tom, že tam samozřejmě bylo... to definitivní je prostě odborné posouzení firmy Deloitte, které kilometry to mají být. Ten nový systém do budoucna umožní i ten monitoring. Umožní to, že se ten systém dá potom rozšířit na všechny jedničky, mohou se monitorovat a může se přijít na to, jaké jsou kde toky, a může i k té regulaci dojít. Ten systém je takto konstruován a umožňuje to.
My rozhodně nehodláme zasahovat tady jako poslanci do exekutivy. To nám nepřísluší. Ale chtěl jsem říct jednu věc a byl bych nerad, aby to tady zapadlo. A my jsme dlužili stavební společnosti stovky milionů korun, které jsme nebyli schopni vyplatit. A pro nás to bylo likvidační. Tak proto jsem rád, že ta diskuse tady probíhá.
Pan poslanec Polanský se hlásí ještě jednou.
Současnost, že v letech 2007 zavedla Česká republika systém, který je nákladné rozšířit o další placené úseky - přičemž tato potřeba nejprve existovala původně do roku 2011, poté zase do roku 2016 ne, a teď už zase ano - implikuje nekoncepčnost Ministerstva dopravy v oblastech dlouhodobého plánování.
Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Zahradník na pana ministra Richarda Brabce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Kromě toho platí, že přístupnost území a také režim péče o něj významně ovlivní vymezení režimu tzv. klidových zón, které podle zákona správa parku může vyhlásit. To vzbuzuje v šumavských obcích poměrně značný pocit právní nejistoty. Jak jsou připravována klidová území Národního parku Šumava? A v jakém stavu je také příprava zásad péče?
Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.
V současné době je připraven návrh zonace Národního parku Šumava. Návrh zonace může - to chci zdůraznit - může být tedy dle vznesených připomínek upravován a jedná se opravdu v tomto smyslu o návrh této věci. Průběžné konzultace se členy rady probíhaly již v loňském roce v průběhu příprav návrhu. Do poloviny března správa národního parku přijímá jakékoli podněty a návrhy k této zonaci, aby mohla případné změny zapracovat do uvedeného návrhu, který tak bude počátkem dubna předložen k odsouhlasení radou národního parku. Rozloha přírodní zóny přitom odpovídá, a to bych chtěl zdůraznit, odpovídá stávající ploše lesních porostů a dalších ekosystémů, na kterých je již v současné době aplikován bezzásahový režim. To znamená, není jakýmkoli způsobem zvyšována plocha bezzásahového režimu, zůstává na stejné úrovni. To znamená, těch 27 % přírodě blízké neznamená, že by tam nebylo možno zasahovat například proti kůrovci. To chci zdůraznit. To znamená, v této chvíli je opravdu v zásadě zachován rozsah bez zásahu tak jako v dnešní době.
Je zájem o doplňující otázku?
Co ty obce mají dělat? Jak se mají rozvíjet? A to já považuji za velikou chybu.
Určitě. Já jsem také řekl, že v této chvíli se jedná o návrh. Nicméně říkám znovu, to jedno procento dneska není neměnné nebo rigidní.
Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Rakušan na pana ministra Miroslava Tomana.
Děkuji vám za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, můj dotaz je jednoduchý a vyplývá z interpelace, kterou jsem na minulé schůzi vznášel na paní ministryni financí. Té jsem se tázal, jakým způsobem jsou předfinancovány a v jaké výši projekty pro holding Agrofert z českého rozpočtu ve chvíli, kdy Evropská unie dané finanční prostředky odmítla proplácet do doby, než se prověří možný střet zájmů premiéra vlády České republiky pana Andreje Babiše.
Žádné město v České republice, žádná obec k tomu nepřistoupila. Dnes se už bavíme o opatřeních, která řeší řádově stovky tun.
Pochybuji o tom, že v 21. století lidé nějak omezí to, aby prostě jezdili auty.
Já jsem hrozně rád, že Polsko přiznalo, že se inspirovalo naším programem kotlíkových dotací. Já jsem tam byl nedávno v Katovicích na jednání klimatologické konference. Chtějí vyměnit až 3 miliony lokálních kotlů. Kompenzace budou dál pokračovat v případě možnosti ozdravných pobytů, které budeme dále financovat.
Děkuji. Parametry nové reformy financování totiž znevýhodňují sloučené základní a mateřské školy ve prospěch samostatných základních škol a mateřských škol. U parametrů pedagogických pracovníků základních škol ke znevýhodnění nedochází. Toto znevýhodnění ukážu na následujícím příkladu. V obou obcích pracují čtyři pedagogičtí pracovníci na plný úvazek. Tento počet je pro zaplacení pedagogů v obci B plně dostačující, 113 hodin, ředitelka má 20 hodin, plus učitelky třikrát 31 hodin. Naopak v obci A tento počet nestačí, 118 hodin celkem, z toho vedoucí učitelka 25 hodin plus učitelky třikrát 31 hodin. Školka proto musí snížit pracovní úvazky učitelkám nebo prodloužit dobu provozu na deset hodin.
Je tedy nepodstatné, zda se jedná o spojené, nebo oddělené subjekty. Ve vašem případě, kdy jste do toho příkladu dal výjimkovou školu, tak se přiznám, že si dovedu představit, že tam ten rozdíl je.
Vážený pane ministře dopravy, já si vás dovoluji interpelovat ve třech poměrně důležitých oblastech, jako je problematika elektromobility, problematika národního polygonu a tématu autonomního řízení.
Další v pořadí je pan poslanec Radek Koten na paní ministryni Martu Novákovou.
Dobrý den, dámy a pánové. Vážená paní ministryně, dovolte, abych vznesl několik dotazů, které se týkají naší distribuční soustavy pro distribuci energie. Na našem trhu tady operují zatím dvě společnosti, které tuto energii distribuují mezi koncové uživatele. Já bydlím na Vysočině. Bohužel standardem posledních několika let se stává to, že v případě, že jeden den prší nebo jeden den chumelí nebo fouká jeden den vítr, tak v podstatě v lokalitách Kraje Vysočina nefunguje proud. Není to samozřejmě jenom záležitost naší Vysočiny, ale i jiných krajů, které jsou na tom s povětrnostními vlivy i podstatně daleko hůře, než je Vysočina s nadmořskou výškou někde okolo 700 metrů.
Paní ministryni poprosím o odpověď. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Vy jste to tady přesně popsala.
Mohlo by být realizováno zvýšením tarifů za kilometr, které stále patří k těm nejnižším v Evropské unii. Na to, že jsme tranzitní země, je to škoda. Přitom by Ministerstvo vypracovalo věcný záměr zákona o mýtném, který bude především upravovat principy a dlouhodobou koncepci zpoplatňování silniční sítě v České republice, principy výpočtu kilometrické sazby tak, aby rozumně reflektovala situaci v Evropské unii, opotřebovávání infrastruktury, technologický rozvoj a ostatní faktory. Vizí je, aby mýtný systém v České republice byl realizován pouze jakousi aplikací do tohoto systému, jakousi naprosto beznákladovou verzí, kdy nebude třeba udržovat drahý systém distribuce palubních jednotek a dalších. Ta technologie umožňuje všechno, co od výběru mýtného požadujeme, a v ideálním světě, z mého pohledu, by mýtný systém byla jenom jedna aplikace, kterou si řidič stáhne a jede. Do deseti let totiž předpokládám, že jak mikrovlnný, tak ale i satelitní systém bude koncepčně morálně zastaralý, tudíž nevidím důvod v tom, proč bychom před koncem životnosti obou systémů, které bych řadil spíše do 20. století, měli měnit jeden za druhým.
Dobré dopoledne.
K té futurologii. Neexistuje žádný nástroj, jakým to můžete legálně udělat. To je první věc. Druhá věc, když jste říkal, že tento systém, co máme, je podmnožina toho, který už tady máme, ona to není pravda. Je to opravdu nový systém a není to nic starého.
Děkuji. Před deseti lety, určitě si vzpomínáte, neexistovaly smartphony. Možná jednu věc k těm větám, jak jste říkal, že vypadají jako od Kapsch. Měli jsme o tom poměrně dlouhý hovor s panem Kopřivou na ministerstvu.
Nechci prodlužovat, jenom úplně poslední a krátká věta.
Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci plánovaných investic na rok 2019 a desetiletého investičního plánu.
Je to otázka opravdu politické orientace toho kterého ministra, jaký způsob si zvolí a který mu vláda schválí. Takže dneska říct, že to mohlo být jinak, to může říct samozřejmě každý. Ale je těžko zpochybňovat, že ministr vlády České republiky nemusí vládní usnesení plnit. Takže já jsem ho plnil. Já takovéto fabulace, které jste tady načetl, prostě odmítám.
Děkuji.
Když už jsme od té konkrétní interpelace přešli k obecné debatě o mýtu, tak mi dovolte pár poznámek. Já mám trošku jiný názor. Ale abyste měl relevantní čísla, tak musíte vlastně zjistit, kolik vozidel a jakých jezdí například po silnicích první třídy. Některé silnice jsou zařazeny jako první třídy, ale na řidiče vytvářejí vlastně dojem dálnice, rychlostní komunikace už nemáme. Takže vždycky je hrozně důležité, abychom věděli, o které konkrétní komunikaci mluvíme. Před čím bych ale varoval, a to já považuji za nešťastné v postupu vlády, aby nám kraje určovaly celostátní politiku. Já si myslím, že tohle je výsostně věc vlády České republiky. Ano, kraje mohou v okamžiku, než se rozhodne, nějakým způsobem připomínkovat a debatovat, to je naprosto legitimní. Neříkáme, jak má rozhodnout, ale aby to šlo rychle. Možná se ukazují jiné názory na řešení, ale to je normální. Na to přece máme daně, karenční dobu, sociální systémy, zdravotnické systémy. Najdeme si dost oblastí, v kterých se vede velmi často ostřejší politická debata, a mně to vůbec nevadí. Udělali to naši předchůdci a nepřeme se o to, jak má vypadat naše dálniční síť.
Děkuji za slovo. Děkuji panu ministrovi za odpovědi. Ona se nejprve sešla ta expertní komise, tam si nejsem jistý datem. A je to jediný papír, jediná studie, která nějakým způsobem kvantifikuje dopad toho rozšíření.
Možná ne ani tak doplňující dotaz. Vy jste mi tedy odpověděla, pokud jsem to pochopil správně, že nějaký návrh důchodového systému, víceméně toho řešení, které je v tuto chvíli neudržitelné, se bude připravovat a v důsledku toho vzniká ta komise. Protože já znovu připomínám, a nechtěl jsem to tady ani dnes zmiňovat, že samozřejmě Sobotkova vláda okamžitě po svém nástupu do funkce zrušila důchodovou reformu, považovala ji za špatnou, nicméně za dobu Sobotkovy vlády, a přetrvává to do dnešního dne, žádný jiný systém důchodové reformy nebyl představen.
Myslím si, že ten trend stárnutí společnosti je nezpochybnitelný. Ráda bych ale zdůraznila, že náš důchodový systém je založen na výkonnosti ekonomiky. Zároveň bych také zdůraznila některá fakta. Samozřejmě když se podíváte na reformy provedené napříč vyspělými zeměmi v posledních letech, tak to bylo vždy o finanční stabilizaci důchodového systému.
Vážená paní ministryně, zvyšování cen energií je problematika, která se dotýká každého občana České republiky. Na přelomu roku a nyní jsme zahrnuti přívalem špatných zpráv, co se týče cen energií. Tyto ceny se daly do pohybu a bohužel tím nesprávným směrem, tedy stoupají. Zarážející na tomto zdražování jsou dle mého dvě věci. Dle mého názoru není fér, aby za to, že si firmy platí, aby mohly znečisťovat ovzduší, dopláceli občané ze svých peněženek. Ptám se tedy, co se stalo s tímto slibem. A je podle vás správné, aby občané platili ze svých peněženek za tento luxus znečisťování ovzduší, který firmy mají?
Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď. Paní poslankyně bude mít zájem o doplňující dotaz?
Já jenom abych si to ujasnila. Moc děkuji za podrobnou odpověď, paní ministryně.
Nechala spustit nějakou webovou stránku, kde jsou sazby sociálního zabezpečení dotčených států, metodika výpočtů, převodu měn a podobně? A vyškolila jste úředníky finančních úřadů, aby z neznalosti nešikanovali zaměstnavatele? Rád bych vás upozornil na skutečnost, že problém je extrémně aktuální, neboť nová povinnost se projeví již při výpočtu mzdy za tento měsíc. Děkuji za brzkou odpověď.
Pan poslanec Stanislav Blaha stahuje svou interpelaci.